Biopaliva a pětimiliardová malá domů pro Andreje Babiše už byla tou poslední kapkou, které nás přinutila vyvolat hlasování o nedůvěře této vládě. Dámy a pánové, nemohu rozporovat přítomnost hnutí ve Sněmovně. Je to rozhodnutí voličů a já ho plně respektuji. Co ale zásadně odmítám, je oligarcha a mediální magnát na pozici ministra financí. Do křesla ministra financí, a tedy do nevídaného střetu zájmů neposadili Andreje Babiše voliči ve volbách. Do křesla ministra financí vynesly Andreje Babiše bohužel hlasy poslanců strany lidové a sociální demokracie. Za brutální střet zájmů, za státní peníze, které proudem nyní plynou do firem ministra financí Andreje Babiše, je tudíž dnes zodpovědná KDU-ČSL a ČSSD. Prosím, kolegové z ČSSD a KDU-ČSL, přemýšlejte o tom. Může se stát, že za dva roky již bude pozdě. Budu hlasovat pro vyslovení nedůvěry této vládě.
Děkuji, pane poslanče. Dalším do rozpravy je pan poslanec Vilímec a připraví se pan poslanec Novotný.
Troufám si dokonce říci, že v minulých dvou volebních obdobích byla snaha tímto způsobem podrobovat vládu této zkoušce permanentní.
Prosím, aby každý vyvolaný poslanec své stanovisko řekl dostatečně hlasitě, abych je potom mohl v souladu s jednacím řádem opakovat. Paní poslankyně Markéta Adamová. Pan poslanec Augustin Karel Andrle Sylor. Pan poslanec Andrej Babiš. Paní poslankyně Margita Balaštíková. Proti návrhu. Pan poslanec Jiří Běhounek. Paní poslankyně Marie Benešová. Proti návrhu. Pan poslanec Adolf Beznoska. Pan poslanec Jan Birke. Pan poslanec Pavel Blažek. Pan poslanec Jaroslav Borka. Proti návrhu. Pan poslanec Jiří Dolejš. Proti návrhu. Pan poslanec Petr Fiala. Pro návrh. Paní poslankyně Jana Fischerová. Proti návrhu. Proti návrhu. Pan poslanec Petr Gazdík. Pan poslanec Miroslav Grebeníček. Pan poslanec Josef Hájek. Proti návrhu. Pan poslanec Jan Hamáček je proti návrhu. Paní poslankyně Olga Havlová. Paní poslankyně Jana Hnyková. Nepřítomen. Pan poslanec Pavel Holík. Proti návrhu. Pro návrh. Proti návrhu. Pan poslanec Igor Jakubčík. Proti návrhu. Proti návrhu. Proti návrhu. Proti návrhu.
Pan ministr má dvě minuty na doplňující odpověď.
Doplňující odpověď. Co se týká rozpočtových opatření tak, jak bylo s Ministerstvem financí jednáno, tak také se postupuje podle harmonogramu. A včera pan ministr financí podepsal navýšení rozpočtu pro naši kapitolu, to znamená, že se počítá minimálně v této fázi s navýšením 100 milionů korun minimálně právě pro oblast památkové péče. Samozřejmě že to není částka konečná, budeme jednat dál. Ale v tuto chvíli tento krok už byl vykonán. Co se týká evropských fondů, tak v IROPových programech, které se připravují, je v tuto chvíli připraveno několik projektů v celkovém objemu tři miliardy korun právě z oblasti památkové péče. Děkuji za připomenutí.
Můžeme tedy pokračovat další interpelací. Můžete začít, máte slovo.
Čili je tam veliký rozpor a já se ptám, v čem je ten problém nebo jestli je to pravdivé a jestli je to tedy pravda, na čí straně je chyba, protože je to poměrně závažný a zarážející fakt vzhledem k tomu, že tyto situace se možná vyskytují častěji.
A pan ministr vnitra má celých pět minut na odpověď v této věci.
Bohužel, zákon mi to neumožňuje.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za vysvětlení.
Jestli pan ministr chce doplňující odpověď - nechce. Pan kolega Následuje tedy interpelace pana kolegy Jiřího Valenty na pana ministra zemědělství Mariana Jurečku k rituální porážce zvířat.
Toto je v přímém rozporu s uvedeným zákonem, který nařizuje poražené zvíře nejprve omráčit a potom teprve je možno je usmrtit a vykrvit. Halal rituál probíhá se záměrem co nejdéle zachovat vědomí poraženého zvířete, aby bylo možno při postupné ztrátě krve vyslechnout recitaci islámských svatých veršů. Podle hygienických a právních předpisů Evropské unie musí ale porážka být provedena až po omráčení zvířete a dále se vyžaduje podvázání jícnu, aby se zabránilo tomu, že střevní a žaludeční obsah přelije maso. Povolení na území České republiky má mimo jiné za následek dovoz halal certifikovaného zboží z jiných zemí.
Takže my v těch věcech děláme konkrétní aktivní kroky. Ani náhodou.
Já jsem tu rozhodne neřekl, že jste měl podepsat nějakou smlouvu za půl miliardy. To byla podle mě správná cesta. Ale jít od toho, to byla ta chyba. Neřekl! Nic takového, pane ministře, jsem neřekl. To je bomba. To je super. Ale vaše odpovědi, pane ministře, mě opravdu neuspokojují.
Ale zopakuji mu to znovu. Trvalo to dva měsíce.
Děkuji panu ministrovi. Pan kolega Bendl bude ještě reagovat.
Výběrové řízení bylo samozřejmě připraveno už za mě. To jste nemuseli. Mohli jste vybrat někoho jiného, ale neudělali jste to. A když už jsme tady ještě u toho.
Děkuji. Pan ministr zemědělství Marian Jurečka odpoví. Prosím, pane ministře.
Děkuji, pane předsedající.
Z dnešního odpoledního jednání se omlouvá pan ministr Stropnický z pracovních důvodů a dále se od 16 hodin z dnešního jednání omlouvá pan poslanec Jan Sedláček.
Proto prosím prostřednictvím Poslanecké sněmovny, aby mi paní ministryně odpověděla na otázku, která se týká právě rekonstrukce místních komunikací. Na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj nás paní ministryně informovala o tom, že na jednu z obrovských zátěží, kterou naše města a obce trpí, to jsou nutné rekonstrukce místních komunikací, budou evropské peníze. Chtěl bych se ujistit, zda to je, či není pravda. Prosím o informaci, zda to tak opravdu je, že přes příslib, že se něco takového pro obce najde, prostředky nebudou. A co případně ministryně pro místní rozvoj v této oblasti navrhuje, protože to je problém, se kterým se bude muset Česká republika do budoucna určitě poprat, a budeme muset obcím pomoct v tom, aby mohly rekonstruovat místní komunikace.
Děkuji za ty informace. Pokud jsou už jiné, jiná technická řešení, proč ne. Nejde o to vytvořit někomu monopol, ale skutečně mít účinný nástroj pro kontrolu dodavatelů. Takže moje prosba na pana ministra, aby požádal generálního ředitele Kroupu, aby to urychlili a co nejdříve zařadili do praxe. I s tím, že ta směrnice se bude v čase nějakým způsobem vyvíjet a doplňovat.
Pan ministr odpoví na doplňující otázku.
Já souhlasím. Toto je materiál, který mi připravil úřad, takže já proberu ještě s panem generálním ředitelem, abychom věci urychlili. Takže chceme jít tímto směrem.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Musím přiznat, že z vaší tehdejší odpovědi, ve které jste deklaroval zajištění finančních prostředků ve výši 48 milionů korun, prostředky ze státního rozpočtu na rok 2015, jsem byl spokojen. Posílila ve mně totiž naději, že tento mezinárodně významný projekt, který ještě před plnou realizací vyvolal zájem německého spolkového prezidenta, kancléřky i předsedů vlád sousedního Saska a Bavorska, se v letošním roce konečně dočká své realizace. Je mi samozřejmě jasné, že by nebylo odpovědné posílat státní prostředky do projektu v situaci, kdyby nebylo zřejmé, kdo a jak ho vlastně bude realizovat. Ptám se vás proto, vážený pane ministře, zda a jakým způsobem z pozice zakladatele, který přináší rozhodující investiční prostředky, usilujete o udržení personální kontinuity pro realizaci této komplexní a dlouho intenzivně připravované muzejní expozice. A v neposlední řadě vás prosím o sdělení, zda s ohledem na kontrolu státní investice do výstavby expozice usilujete či budete usilovat o získání většiny ve správní a dozorčí radě obecně prospěšné činnosti Collegium Bohemicum.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já děkuji za tento dotaz. Obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum byla původně založena třemi subjekty - statutárním městem Ústí nad Labem, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Společností pro dějiny Němců v Čechách. Hlavním záměrem vzniku Collegia Bohemica bylo naplnit dlouhodobě přítomnou myšlenku zřízení muzea německy mluvících obyvatel českých zemí, zřídit mezinárodní instituci a zajistit financování z evropských prostředků. Při přípravě muzejní expozice Collegia Bohemica byly během intenzivní několikaleté práce v letech 2008 až 2013 splněny tyto úkoly: Formulace výstavní koncepce ve spolupráci s širokou skupinou odborníků a její první prezentace za přítomnosti ministra kultury České republiky, dalších několik desítek prezentací v České republice, Německu a Dánsku, které zajistily bohatý ohlas a pozitivní očekávání. To jsou tedy splněné úkoly. Slavnostní zahájení provozu Collegia Bohemica v budově se uskutečnilo za přítomnosti dvou ministrů české vlády a několika velvyslanců. To je tedy současná fáze. Podle tohoto harmonogramu je v současné době připraven ke schválení dodatek k zakladatelské smlouvě s návrhem změny počtu členů správní a dozorčí rady společnosti tak, aby počet členů zastupujících jednotlivé zakladatele odpovídal jejich majetkovému a finančnímu vkladu do společnosti. V souvislosti s tím se upravuje i ta část zakladatelské smlouvy označující majetkové vklady jednotlivých zakladatelů.
To je v pořádku. Ale vy jste tady teď od toho, abyste odpovídal na otázky, na které evidentně odpovědět nechcete, a tak se zabýváte tou minulostí.
Děkuji.
Děkuji za slovo. On bude určitě schopen si je najít v záznamu z dnešního jednání interpelace, a tak nenavrhuji žádné usnesení.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Prostě byly v loňském roce, a to už v první polovině loňského roku a od té doby se mohlo stát cokoliv, mohla být vypsána výběrová řízení, mohly být ty věci udělány transparentněji, tak jak říká pan ministr zemědělství často s oblibou, ale nebyly. Ale co tam tedy dělají a proč na to musíte mít jednotné řízení bez uveřejnění, to by mě zajímalo. Zakázka partnerství se Svazem lyžařů České republiky za tři miliony korun, pane ministře. Když tady na mne takhle koukáte, říkáte, že každý z ministrů musel všechno vědět, tak vy určitě všechno tedy víte. Tam si troufnu říct, že se zcela určitě ve veřejném trhu najde více společností, které by byly schopny něco takového připravit. Nerozumím tomu, proč zase Foresta a pan náměstek Srba, který byl, a znovu zdůrazňuji, ještě pár týdnů předtím, než se stal náměstkem generálního ředitele Lesů České republiky, ve statutárních orgánech této společnosti. Možná by stálo za to, abyste si v těchto věcech udělal pořádek, pane ministře.
Děkuji paní kolegyni Daně Váhalové. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Novela má pouze dílčí povahu, nezajišťuje plnou integraci povolování do jediného řízení na jednom úřadě, který po rychlém řízení vydá legální a přesvědčivé rozhodnutí s případným rychlým soudním přezkumem. Pane ministře, ve smyslu vašeho vyjádření při projednávání EIA na plénu Poslanecké sněmovny se vás ptám: Jak postupují práce na sjednocení EIA v povolovacím řízení staveb?
Děkuji panu poslanci Jiřímu Petrů za interpelaci. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Mám tři otázky. A za třetí, kolik podobných dalších hezkých obohacení svého vlastního byznysu ve spolupráci s ministrem dopravy máte ještě na základě tohoto zákona připraveno.
Nyní je na řadě podle vylosovaného pořadí pan poslanec Zbyněk Stanjura, který interpeluje pana ministra dopravy Dana Ťoka.
Děkuji za slovo. Děkuji za odpověď, pane ministře.
Pan ministr dopravy má pět minut na svou odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Směrnice byla podrobena vnitřní kontrole ŘSD s ohledem na skutečnost, že postupem času existuje již vícero technologií a ty nemají jednotný postup. Směrnice není v tuto chvíli s ohledem na výše uvedené problémy uplatňována striktně na všech stavbách. V současnosti se již řeší úprava této směrnice, která nyní popisuje pouze jeden konkrétní postup, jak provádět skenování. Úsek výstavby oslovil Český svaz geodetů a kartografů, jsou zde zástupci akademické sféry i zhotovitelů a ti mají navrhnout, jak upravit směrnici a v jakém rozsahu a čase a kdo se na této úpravě bude podílet.
Já musím říct, že žádný ministr určitě nemá radost, když nese na vládu zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění. A jsou to především, tak jak pan poslanec Bendl správně řekl, věci v oblasti IT. Takže tyto věci se podařilo po dlouhých letech dořešit nebo postupně se řeší. Což se tak stalo. Nicméně nový zákon by i tyto věci měl vyřešit. Takže to je tato záležitost. A v ten okamžik vlastně nebyl prostor soutěžit firmu na dodání tohoto systému pro národní dotace, protože na to nebyl časový prostor. Proto se ještě uzavřelo prodloužení s Forestou v rámci JŘBU. Musím podotknout, že Foresta tady fungovala i za vás a za vašich předchůdců, kdy dodávala tady tento systém.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To za prvé. Ale o tom debata nebyla. Vy říkáte, že to nebylo uděláno dobře a že bylo potřeba to udělat JŘBU. Ale neodpověděl jste na otázku, kdy to bude. Kdy to výběrové řízení vypíšete. Vy jste říkal, že ho připravujete, ale jste v polovině volebního období, pane ministře, a čas běží. Říkal jste, že všechno bude lepší. Ale mně je z toho úzko úplně za vás, z té odpovědi. Já budu první, kdo za to zvedne ruku. Upozorňuji především na fakt, že jste nás kritizovali za kdeco, ale za tohle by nás tady mlela opozice daleko víc v minulosti, než meleme my vás. To je úplně fatální! A ty IT zakázky, no jsou složité. Protože ne každý ministr rozumí úplně všemu, co se v IT pohybuje. Ale měli jste to vypsat. Neměli jste dělat mrtvé brouky. A v případě Foresty to zkrátka, nezlobte se, ale tam jste absolutně selhali v rozporu s tím, co jste před volbami říkali.
Děkuji.
Já jenom abych zareagoval ještě na pana ministra zemědělství, když si o to stále říká. Ta posloupnost byla následující. Se společností Foresta.
Pan ministr chce, nebo nechce reagovat? Prosím, pane ministře, máte slovo.
To není nic o tom, že já si o něco říkám. Vy se tady ptáte, kdokoli z vás se ptá a já vám odpovídám.
Děkuji. To byla poslední písemná interpelace, o jejíž projednání požádali poslanci. Děkuji a konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili projednání odpovědí na písemné interpelace poslanců. A vzhledem k tomu, že jednací řád a platná usnesení, která doplňují jednací řád, stanoví, že po projednání bodu Ano. Děkuji panu předsedovi kontrolního výboru. Prosím, pane předsedo.
Nemám žádný problém podpořit návrh pana poslance Koníčka.